Tyhle tři nominace, které jsem vám představil, byly na komisi přijaty ve dvou usneseních, ale je to pouze formalita.
Požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Na 13.10 svolávám organizační výbor. Jde totiž o špatnou daňovou politiku. To znamená, že i výnos z těch nepřímých daní bude nižší. A tady je evidentní, že se vláda neumí podívat občanům do očí a říct, kolik potřebuje na daních vybrat. A v tomto ohledu jsem očekával od vlády po celý rok 2016 pro přípravu státního rozpočtu 2017, který bude státním rozpočtem, výkladní skříní této vlády před volbami, přece jen jiný postup. Ale ono dál zatěžování spotřeby, nezdaňování kapitálu se nám může velice vymstít. Jenom tyto kroky by podle našich propočtů přinesly takové posílení rozpočtových příjmů, které by umožnilo nejen vyrovnaný rozpočet, ale masivněji zvýraznit potřebné žádoucí kroky v hospodářské a sociální politice českého státu, které dnes buď zcela absentují, nebo jsou uskutečňovány v naprosto nedostatečné míře. Pan premiér tady hovořil o tom, jak přidáváme důchodcům 308 korun. Tak já to srovnám, dovolte mi to. Vůbec ho nezpochybňuji, naopak, je to potřebné. To je něco, čím se může vláda chlubit? Zejména ve chvíli, kdy ani v roce 2015, ani v roce 2016, tedy v letech, ve kterých už rozpočet připravovala tato vláda, jsme na tuto kategorii zcela zapomněli. Absolutní slabostí našeho rozpočtu České republiky je projektové financování. Nástup fenoménu průmyslu 04 bude znamenat snižování zaměstnanosti. Není tedy založen na žádném růstu ekonomiky a zaměstnanosti. Naší zemi nepochybně chybí pracoviště, které by se zabývalo dlouhodobým prognózováním a perspektivou cesty vývoje ekonomiky a její realizace. Dovolte mi ještě jednu věc, která by byla asi důležitá z tohoto pohledu. Nepochybně pozitivní je vývoj daňových příjmů a sociálního pojistného. Ten odráží jednak výši růstu mezd a posun struktury ekonomického růstu ke spotřebě a jednak lepší daňovou disciplínu.
Rok 2017, očekáváme obnovení růstu investiční aktivity, pokračující růst spotřeby a mírně kladný příspěvek zahraničního obchodu k tempu HDP. Rok 2016 je pod vlivem meziročního poklesu ceny ropy i řady neropných surovin. Vliv administrativních opatření na inflaci bude téměř neutrální. Vliv regulovaných cen bude neutrální. Proti zvýšení spotřebních daní na tabákové výrobky půjde snížení DPH v oblasti stravování v souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb. Spolu s růstem ekonomiky očekáváme také další zlepšování na trhu práce. V důsledku toho by zaměstnanost v roce 2017 měla téměř stagnovat. Pomalejší zlepšení na trhu práce v roce 2017 souvisí s pozicí ekonomiky v hospodářském cyklu a s narůstajícím kvalifikačním a regionálním nesouladem mezi nabídkou a poptávkou po práci, což lze dokumentovat narůstajícím počtem neobsazených pracovních míst. Vývoj běžného účtu platební bilance pro českou ekonomiku nepředstavuje žádná rizika. Zde očekáváme růst jak exportních trhů, tak exportní výkonnosti. Z toho důvodu předpokládáme v roce 2016 i 2017 přebytek salda běžného účtu. Na základě porovnání s těmito nezávislými prognózami lze konstatovat, že makroekonomický rámec návrhu státního rozpočtu na rok 2017 je velmi blízký konsenzuální makroekonomické předpovědi vycházející z názoru těchto institucí. Na škále konzervativní - realistická - optimistická bylo celkové hodnocení realistická. Měsíční platba za státní pojištěnce do systému veřejného zdravotního pojištění bude činit 920 korun na osobu a měsíc. Nyní bych se chtěl zmínit o některých dalších zásadních výdajových oblastech státního rozpočtu. Platová oblast.
Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh nebyl přijat.
Jedná se o návrh kolegy Farského na vypuštění úpravy svěřenských fondů. Děkuji.
Návrh nebyl přijat.
Týká se pobočných organizací.
Návrh přijat nebyl.
Terminologické zpřesnění - nahrazení pojmu úpadek pojmem konkurz.
Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. Tento návrh byl přijat. Další prosím.
Dostáváme se k bodu 8 procedury. Návrh na vypuštění novely notářského řádu v souvislosti s pořizováním závěti osobami smyslově postiženými. Každý samostatně. Jedná se o úpravu, že po osobě povinné lze požadovat výživné včetně úroku z prodlení.
Návrh byl přijat.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vy jste předložil poměrně relativně technickou novelu občanského zákoníku. Výstupem bude novela, která poměrně zásadním způsobem zasáhne do vlastnických práv v oblasti nemovitostí. Dovolujeme si doporučit totéž všem, komu tato změna ve vlastnických vztazích vadí a nechce za ni být odpovědný.
Dobrý den, dámy a pánové, my bychom poprosili o pauzu deseti minut před závěrečným hlasováním. Děkuji.
Není tomu tak. V tom případě bychom hlasovali, že budeme postupovat a budeme se řídit procedurou, kterou navrhl pan zpravodaj.
Děkuji.
Děkuji. Zahajuji hlasování o návrhu legislativně technických úprav. Přihlášeno 178, pro 177, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Další prosím. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh nebyl přijat. Návrh nebyl přijat. Další prosím. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh nebyl přijat.
Pane zpravodaji, jestli se nemýlím, tak jsme v té závěrečné fázi, to znamená, že o všech návrzích bylo hlasováno a nyní bychom měli přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.
Ano, takže bod 18 hlasovací procedury, hlasování o návrhu zákona jako o celku.
A stanovisko výboru k návrhu jako celku? Dříve než přednesu návrh usnesení, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Prosím k mikrofonu pana poslance Ondráčka. Prosím.
Děkuji. Děkuji.
Je to
Děkuji za slovo. Ani v letech 2018 a 2019 by neměl deficit sektoru vládních institucí překročit 0,5 % HDP, a to s ohledem na vládní opatření na vývoj národního hospodářství. Fiskální politika této vlády by měla být stabilizačním prvkem ekonomického vývoje. Proto je návrh státního rozpočtu pro rok 2017 sestaven tak, aby byl strukturální deficit sektoru vládních institucí plně v souladu se střednědobým rozpočtovým cílem pro Českou republiku. A je nutné zdůraznit, že tato vláda splnila střednědobý rozpočtový cíl v každém roce svého vládnutí, na rozdíl od vlád předchozích. Dovolte mi také zdůraznit, že srovnávání konkrétních hodnot strukturálního salda mezi aktuálním rokem a rozpočtovým rokem je poměrně zavádějící. Je nutné zdůraznit, že rozpočet je koncipován jako nepřekročitelný plán, a jsem přesvědčen, že jeho aktuální plnění bude lepší, stejně jako tomu bylo v roce loňském a bude v roce letošním, jak ostatně potvrzují aktuální data. Nyní mi dovolte, abych vás seznámil se základními makroekonomickými charakteristikami návrhu státního rozpočtu na příští rok. Makroekonomický rámec návrhu státního rozpočtu na rok 2017 byl sestaven na základě dat a informací známých do poloviny srpna tohoto roku. České ekonomice se daří velmi dobře, její výkonnost pokračovala během prvního pololetí letošního roku v růstu především vlivem spotřeby a zahraničního obchodu. Vně naší ekonomiky záleží především na stabilitě a ekonomickém vývoji obchodních partnerů. Na domácím poli to znamená přiměřené hospodářské politiky, které respektují pozici ekonomiky v hospodářském cyklu. Světová ekonomika pokračuje ve slušném růstu. I nadále platí, že by rozvíjející se ekonomiky měly vykazovat vyšší tempa růstu než ekonomiky vyspělé. V horizontu makroekonomického rámce by se nicméně tempa růstu měla sbližovat. Příznivě však na ekonomický růst působí oslabené euro a nízké ceny energií.
Tato země státní rozpočet potřebuje, ale ne tuto podobu státního rozpočtu, která není podložena žádným konkrétním programem. Vzhledem k tomu, že ta výhrada je zásadní a nejde ani o první ani o druhý, ale již o třetí státní rozpočet této vlády, klub KSČM tentokrát státní rozpočet nepodpoří.
Protože ve 12.45 máme zařazeny volební body. Prosím, máte slovo. Takže v tuto chvíli přerušuji projednávání tohoto bodu a vyhlašuji dvouminutovou přestávku.
Dobré popoledni, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Máme před sebou do polední přestávky ještě body 216 a 217 a z toho důvodu žádám předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby přišel ke stolku zpravodajů a nejdříve nám odůvodnil návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jsou tedy před námi tři volební body, tak jak jsme odsouhlasili změnu programu. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny Dovolím si velmi krátkou rekapitulaci. My jsme ten bod projednávali minulý týden v pátek 19. října. Drobnou nedohodou jsme ho tedy ukončili a nově zařadili jako nový, protože byla vyhlášena lhůta pro další návrhy do tohoto pondělí. Nic jsme do komise neobdrželi. A za druhé mohu v tomto bodu konstatovat, že jsme od poslaneckých klubů obdrželi následující návrhy na změny v rámci orgánů Poslanecké sněmovny. Proti tomu v rámci jednoho klubu nový návrh na nominaci do tohoto výboru pro zdravotnictví pana kolegy poslance Miloslava Janulíka. Došlo k tomu před rokem, když došlo ke změně v přepočtu té tabulky po změnách nebo následně po změnách v rámci poslaneckého klubu hnutí Úsvit. Takže tolik tedy rekapitulace k tomuto bodu. Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu.
Pan kolega Birke. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji mnohokrát, vážený pane předsedající.
Rozpočtově byly posíleny investice příspěvkových organizací, oblast živého umění, podpora profesionálních divadel, symfonických orchestrů a pěveckých sborů a kulturní aktivity. Oblast dopravy. Výdaje na kosmické projekty ESA jsou rozpočtované ve výši 453 milionů korun. Byly posíleny kapitálové výdaje v oblasti Ministerstva vnitra a Bezpečnostní informační služby na bezpečnostní opatření v České republice. Průmysl. Obce a kraje. Valorizace příspěvků na výkon státní správy v rámci finančních vztahů ke krajům a obcím činí 5 % a je zohledněna potřeba prostředků na výkon funkce veřejného opatrovníka. V kapitole Všeobecná a pokladní správa jsou zajištěny prostředky na pokračování podprogramu Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. Netřeba zapomínat, že to byla tato vláda, která se zasloužila o nastartování čerpání projektů z Evropské unie. Neznamená to ovšem, že se neinvestuje.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 50. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Ještě je tu omluva pana poslance Šarapatky, který se omlouvá z dnešního jednání z důvodu zahraniční cesty. Poté bude zahájeno krátké slavnostní shromáždění, kdy v Poslanecké sněmovně uvítáme pana Jiřího Bradyho a oceníme jeho celoživotní postoje. Na jeho místo bychom zařadili pevně bod 175, což je občanský zákoník ve třetím čtení. Lhůta uplyne 30. října, a proto v souladu s § 97 odst. 4 navrhuji, abychom tento bod zařadili do programu probíhající 50. schůze Poslanecké sněmovny. Nyní tady mám několik žádostí o vystoupení. První se hlásil pan předseda Faltýnek. Potom je tady přihláška pana předsedy Kalouska, potom další přednostní právo - pana předsedy Laudáta.
Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych navrhl pevné zařazení bodů do programu schůze za náš poslanecký klub.
Děkuji. Prosím pana předsedu Kalouska. Po něm pan předseda Laudát.
Dámy a pánové, dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedo. Jsme přesvědčeni, že to je brutální útok na malé podnikatele s cílem je pokud možno likvidovat. Vy jste přesvědčeni, že to je stěžejní nástroj pro výběr daní. Podmínky, o kterých mluvíme, že by měly být rovné pro všechny, a vy říkáte, že se narovná podnikatelské prostředí, jak se ještě více pokřiví. Už jenom proto, že na někoho se to vztahovat bude, na někoho se to vztahovat nebude. Nejsou zcela jasné některé procesy a mechanismy. Vzpomeňte si prosím, že jsem se tady zkoušel zeptat pana ministra financí, jestli ví, kdy vzniká tržba při platbě kartou podle tohoto zákona. To je smysl tohoto návrhu zákona.
Jedná se o první čtení zákona, ke kterému stanovisko přijala vláda včera, jste říkal.
Nic tomu nebrání. Tady je to ale jinak. Tady je to bez soutěže.
Já vám řeknu jeden z mnoha příkladů. Připadá mi to nehospodárné, neefektivní. Všichni tvrdíme, jak chceme šetřit státní prostředky, jak chceme šetřit peníze, ale děláme pravý opak.
Neřeší. A to je všechno. Dá se to prostě soutěžit a to je celé. To není fikce, to není úvaha, to není teorie. A tvrdá čísla má Ministerstvo dopravy a může přesně říct, jak to bylo. Jim se to prostě nelíbí, logicky hájí práci pro své firmy. To si jenom vykládáme.
Jenom malou poznámku k jedné věci. Já si myslím, že jsou to dvě zcela specifické oblasti, a neznám mnoho krajů, které mají vlastní výrobní kapacity na to, aby opravovaly a udržovaly silnice druhých a třetích tříd.
Děkuji panu poslanci Šidlovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Bendl.
To je dávka, kterou se nemůže pochlubit žádný jiný kraj v České republice. Tento návrh zákona v podstatě betonuje tuto situaci a říká: žádné soutěžení na státních silnicích.
O tomto návrhu, tehdy pozměňovacím návrhu jednoho z našich kolegů, se hlasovalo několikrát opakovaně. A když bylo zřejmé, že tento návrh má velkou podporu, tak i sám předchůdce paní ministryně, tehdejší ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach, se přihlásil a zpochybnil hlasování a řekl, že když je taková vůle tento návrh podpořit, že i on ho chce podpořit. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi.
Já bych ve faktické poznámce jenom upozornil na jednu věc, že máme proti sobě jdoucí dva důležité demografické trendy.
Ještě faktická poznámka pana poslance Zbyňka Stanjury. Ještě kolegyni Adamovou požádám o strpení. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Asi pro vysvětlení té poslední věty, kterou říkal pan poslanec Gabal. Ale ten problém je podobný, že když je příliš široký okruh těch, kteří to dostávají, tak ti nejpotřebnější nedostávají tolik, kolik si zaslouží.
Děkuji za slovo. Jedním z důvodů bylo, že chce přichystat vlastní návrh, který bude mít pravidla vyplácení rodičovského příspěvku. Proto bych mohla mít možná radost, že i ministerstvo si uvědomilo, že je vhodná změna tohoto zákona, a trochu alibisticky bych si mohla myslet, že má iniciativa byla pro Ministerstvo práce a sociálních věcí pomyslným nakopnutím a díky tomu konečně uspíšili práci na vlastním návrhu. Radost však nemám, protože návrh přináší jen některé z vhodných změn, které mohou rodičům malých dětí ulehčit život, a naopak obsahuje několik změn, které jsou nevhodné a u nichž se lze důvodně obávat negativního dopadu. Dá se očekávat, že i toho budou využívat lidé sociálně slabší a důsledkem bude jejich tíživá situace po rychlém vyčerpání plné výše příspěvku.
Opravdu jsou to takové věci, kdy si člověk řekne - mě to nepotká.
Děkuji za slovo. Dovolte, abych zareagoval na svého předřečníka. Tak se musím zeptat i na druhou stránku.